Paní ministryně se mi hlásila, předpokládám, také k závěrečnému slovu po všeobecné rozpravě. Tam, předpokládám, vybočení ani není možné, takže prosím.
Je to páté přes deváté. Prosím, vždycky se v každé oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí najdou jednotlivé případy, kdy se někdo nevejde do nějakého termínu nebo do nějaké částky, u dávek je to třeba o korunu, u pojistného je to taky o korunu nebo o den. To neznamená, že ten systém je přísný, ale vždycky musíte stanovit nějakou hranici, vždycky se někdo o korunu netrefí, nevejde a tak dále, a to neznamená, že systém je přísný nebo špatný, ale vždycky to musíte nějak nastavit.
Děkuji. Prosím. Děkuji za ten návrh. Prosím, sama si ho předejte, případně rozdistribujte. Máte slovo v podrobné rozpravě. Děkuji. Poprosím taky o předání v písemné podobě paní zpravodajce. Já požádám paní zpravodajku, aby zaujala svoje místo, případně si připravila jednotlivé návrhy. Vím, že zazněly na poslední chvíli, takže to zpracování může chvíli zabrat. Mezitím jsem svolal kolegy do sálu a pomalu nám všichni přicházejí. Pro ty, kteří přicházejí: budeme hlasovat o dvou návrzích usnesení k tomuto bodu.
Procedura je jednoduchá. Navrhuji hlasovat v tom pořadí, v jakém byly návrhy předneseny.
Děkuji. Tak to je zřejmé. Já tedy o této proceduře nechám pro jistotu hlasovat. Kdo je proti proceduře? Já vám děkuji. Takže prosím, první návrh, paní zpravodajko. Děkuji. Kdo je proti?
Není zájem. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 240, přihlášeno 87 poslanců, pro 69, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalšímu výboru. Je někdo, kdo by chtěl? Nikoho nevidím. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zpátky na MPO. A dovolte, abych vás seznámil s vládním návrhem novely zákona, který se týká státem podpořeného pojišťování a financování vývozu. Ještě než představím vládní návrh, rád bych podotkl, že aktuální situace vyvolávaná covidem s očekávanými enormními dopady do hospodářství vedla v průběhu dubna k bleskové novelizaci tohoto zákona a umožnili jsme tím exportní pojišťovně, tedy EGAPu, poskytovat záruky. To byla zásadní změna, čili nejenom pojišťování, ale i záruky za splacení úvěrů výrobců, výrobních, obchodních podniků atd., což se daří. Novela byla projednána ve stavu legislativní nouze. Nyní se tedy vracíme k návrhu, který je výsledkem opravdu dlouhodobých jednání o podobě systému státem podporovaného pojišťování a financování exportu. umožnit investovat do inovací a současně tím pádem obstát na zahraničních trzích. Stejný proces schvalování obchodních případů se zavádí i pro exportní banku. Upřesňují se kontrolní pravomoci resortu financí ve vztahu k hospodaření exportní pojišťovny, a to analogicky ke stávajícímu vymezení kontrolní pravomoci tohoto resortu ve vztahu k hospodaření exportní banky.
Já vám děkuji. Hlasování pořadové číslo 241, přihlášeno je 86 poslanců, pro 67, proti není nikdo. Návrh byl přijat. Poprosím o klid v jednacím sále!
Děkuji, pane předsedající. Já bych potom ještě přednesl návrh na další výbor k projednání - hospodářský výbor.
Děkuji, to potom řeknete v návrzích. Tak já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky, a dívám se, ani z místa, takže končím obecnou rozpravu a zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Takže budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Takže hospodářský výbor jako další výbor k projednání.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a vážení kolegové, pan ministr v podstatě představil návrh zákona. Za sebe osobně říkám, že s řadou návrhů plně souhlasím, ale jsou tam i návrhy, kde mám otazníky, nebo s nimiž mám dokonce profesní problém.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první tady pan zpravodaj.
Teď se hlásím jako poslanec.
Tento bod je přerušen. Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod Prosím.
Za tímto účelem umožňujeme Policii České republiky přístup do evidence nedoplatků orgánů Celní správy České republiky. Tolik z mé strany úvodní slovo.
Jenom technicky ještě se zeptám - přerušení toho předešlého bodu bylo do projednání... ... tohoto tisku.
Ještě jednou, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Nevím, z jakého důvodu, a určitě předpokládám, že na výboru pro bezpečnost povedeme diskuzi, zda by takové oprávnění neměli mít také příslušníci obecních a městských policií, to je ale věcí pro jednání ve výboru. Takže byl bych rád, kdybychom tento tisk propustili do výboru pro bezpečnost, kde na něm jsme připraveni pracovat.
Jestli to tak zamýšlel, tak špatně projevil svoji vůli. Nicméně nezdá se mi jako rozumné řešení přerušovat ten tisk a pak roubovat nějaké dílčí záležitosti tady do toho podkladu. Ale proč to přerušovat? Ano, je to skutečně problém, je to velký problém, to, s čím ministerstvo v tom tisku 642 přišlo. Počítáte s tím nadále?
Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí o slovo.
Takže nechte na nás, na výboru pro bezpečnost, co dojednáme. Takže nebojte se, není to nic nového.
Otevírám obecnou rozpravu.
To je pro mě to zásadní.
Vzhledem k tomu, že evropské nařízení je již účinné, nehrozí, že by účinnost národní úpravy nastala dříve. Pro úplnost přečtu krátce znovu.
Hlasování číslo 183, přihlášeno 99 poslanců, pro 78, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Jedná se o Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedla vládní návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje. Druhou oblastí je zajištění koordinace programů, fondů a nástrojů, v přímém řízení Evropské komise a jednoznačné vymezení kompetencí. Změna spojená se zrušením administrativně náročné působnosti zprostředkujícího subjektu umožní rozšíření počtu vybraných měst v rolích center městských aglomerací ze současných sedmi na budoucích třináct. V programovém období 2007 až 2013 plnily regionální rady funkci řídících orgánů regionálních operačních programů. Období, pro které se předpokládá přechod působnosti regionálních rad na právního nástupce, má vazbu na nové programové období s odlišnou pozicí regionálních rad. Není hospodárné, aby nadále fungovalo sedm samostatných subjektů s veškerými provozními náklady, když by zbytkové činnosti mohly být soustředěny a zajišťovány výrazně menším počtem osob. V obecné rozpravě se pak ještě jako poslankyně přihlásím k tomuto návrhu.
Nicméně je tady žádost o změnu a má to být nově pan poslanec Ondřej Profant. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje z pana poslance Ivana Bartoše na pana poslance Ondřeje Profanta? Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vláda tento zákon předložila již 12. března minulého roku. Organizační výbor navrhl tento tisk výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Předkládaný tisk je návrh technické novely.
Výbor Senátu pro zahraniční věcí, pro obranu a bezpečnost rozhodl o vysílání našich vojáků dokonce dřív, než to byla Poslanecká sněmovna. My jsme skutečně čekali, až dojdou všechny dokumenty. Takže já bych chtěla ubezpečit kolegy z SPD, že tady skutečně k žádnému porušování mezinárodního práva nedochází. Je to v souladu s mezinárodním právem. Z každé mise se ve finále, i z té nejmírovější, může za nějakých okolností stát mise bojová, takže toto členění, které vy jste tady zmínil, se v armádě, pane kolego, prostřednictvím pana předsedy, vůbec nepoužívá. Takže můžete být v klidu, nedochází k žádnému porušování mezinárodního práva.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho v sále nevidím, končím rozpravu. Zájem o závěrečné slovo zřejmě není. Kdo je pro navržené usnesení? Já vám děkuji a končím projednání bodu s tím, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Otevírám rozpravu a hlásí se pan poslanec Foldyna.
Nespadli jsme na hlavu? Jak to řeknete těm lidem, co zkrachují jejich živnosti? Co jim řeknete? Jsou to i vaši voliči! Nejenom moji, ale i vaši. Co řeknete divadelníkům, jejichž divadla jdou do hajzlu?
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Odpověď je velmi jednoduchá. Já jsem ty důvody vyjmenovával.
Není zájem o závěrečná slova. Končím obecnou rozpravu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 988 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Návrh usnesení byl schválen. Bylo rozhodnuto v jednání pokračovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Přednesu návrh usnesení. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. V tuto chvíli budeme projednávat další bod a to je A uděláme ještě změnu zpravodaje. Takže budeme hlasovat o změně zpravodaje z pana poslance Martina Kolovratníka na paní poslankyni Zuzanu Ožanovou. Zahajuji hlasování.
Návrh zákona obsahuje i komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Schvalování technické způsobilosti jednotlivého vyrobeného vozidla tak již nebude probíhat ve dvou navazujících fázích, ale pouze v jednom řízení. Takže vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto předloženého návrhu zákona.
Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, novela implementuje nové legislativní podmínky a termíny Evropské unie. V návrhu zákona je zahrnuto několik opatření, která směřují ke snížení administrativní zátěže podnikatelů nebo obyvatel.
Také mě velice zaráží samotné financování. Bohužel se to nestalo.

Co mě tedy dostalo, byl návrh na financování doprovázejících organizací, to znamená jejich finanční odměna. A já bych zde asi neměla zmiňovat.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy končím obecnou rozpravu. Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Je prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor?
Zatímco na konci roku 2017 poskytovalo přechodnou pěstounskou péči 651 rodin, předloni to bylo už jenom 631 rodin a na konci minulého roku, to znamená na konci roku 2020, to bylo již jen 593 rodin. Noví pěstouni se téměř nehlásí. Důvod bude finanční. Přechodní pěstouni mají nyní pouze 20 000 korun hrubého, odměny se jim daní bez ohledu na počet dětí, o které pečují. Pozitivní změnou ale ve vládní předloze je, že pěstounům na přechodnou dobu bude nově přiznáván i jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, a to ve výši 8 až 10 000 korun podle věku dítěte. Dále máme samozřejmě logicky nedostatek profesionálních dlouhodobých pěstounů, zejména pro sourozenecké skupiny anebo pro děti s postižením. O tom se pobavíme později. Po osmi letech si myslím, že to navýšení je adekvátní. Nejlépe by bylo, tak jak už jsem zmiňovala, najít takový systém, který by byl transparentní a který by byl valorizován na pravidelné bázi, například přes koeficient odměny pěstouna, který by byl navázán na minimální mzdu, tak aby docházelo opravdu k pravidelné valorizaci a nemuselo to být vždy předmětem novely zákona. V novele je také navržena vyšší podpora odborných služeb pro pěstounské rodiny. Zde je opět ze strany těch organizací zmiňován jako ideál 60 000 korun. Jsou to krizová zařízení, která poskytují ochranu dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče a potřebují rychle podat pomocnou ruku. Důležité je u ZDVOPů také zdůraznit, že dojde ke snížení jejich maximální kapacity ze současných 28 dětí na 20 dětí tak, aby se více přiblížila tato zařízení rodinnému prostředí, a myslím si, že to je velmi dobrý krok. Ta jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví. V novele proto zakazujeme umístění do dětských domovů pro děti do tří let ze sociálních důvodů. I proto podporuji návrh pana poslance Juchelky. Je to novela zákona o zdravotních službách, kde se navrhuje zrušení kojeneckých ústavů. Já to osobně velmi podporuji a myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom našli jiné, lepší řešení. To je novum, velmi důležitá věc, kterou jsme připravili na základě podnětů z terénu. Jedná se vlastně o podporu dospívajících dětí, které odcházejí z náhradní péče a v podstatě ze dne na den se ocitají, řeknu to lidově, na dlažbě. Dovolte, vážené paní poslankyně a páni poslanci, abych to shrnula. Myslím si, že se shodneme, že děti by neměly končit v ústavech, že rodinné prostředí je pro ně velmi zásadní. O to tady jde. Vždy musí být zásadní zájem dítěte. Proto věřím, že při projednávání novely budeme všichni myslet především na děti a já jsem velmi připravena k těm debatám, které nás v příštích týdnech čekají, a velmi vás prosím o podporu tohoto zákona, respektive této novely.
Děkuji ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Nyní požádám zpravodaje pana poslance Marka Nováka, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Jaroslav Foldyna.
Moc děkuji za slova u předchozích řečníků. Taky děkuji paní ministryni za tento návrh zákona. Do příjmu rodiny se započítává nejen příjem ze zaměstnání, ale taky třeba rodičovský příspěvek. Dávka navíc nerozlišuje mezi příjmem rodiče a dítěte. A tím vznikají třeba i konfliktní a třecí plochy u rodičů, kteří jsou rozvedeni. Do příjmu se započítávají jak příjmy například z brigád dítěte, tak i příjmy z praxí konaných ve školách. Zákon tak předpokládá, že rodina hospodaří s celým svým příjmem všech svých členů, tedy i příjmem dětí z brigád a praxí.

Poslední přihlášený zatím v této chvíli do rozpravy.
Já jsem se před dvaceti roky nastěhoval do městského bytu v centru města a po dvaceti letech bydlím v takové vyloučené lokalitě v centru města. Kolem mě žije tak 20 % lidí, kteří jsou závislí na dávkách. A dětí je tam tolik, že si myslíme, že začal nějaký porodní boom jak za Husáka. Takže když to takto nebudeme definovat, že budeme podporovat pracující rodiny a lidi s dětmi, kteří jsou v pracujících rodinách, a nevytvoříme diferenci mezi těmi, co nepracují, tak kolem mě, ale určitě i kolem jiných, bude běhat spousta dětí, o které se nikdo nestará. Každý den přibývají, běhají tam a nikdo se o ně nestará. Oni sčítají ty dávky.